Potom je přihlášen řádně pan kolega Stanjura jako první po faktických poznámkách, poté Miroslav Kalousek. Oba, ač mají přednostní právo, bez přednostního práva. Takže v tom případě, jestli se hlásíte s přednostním právem, tak po vyčerpání faktických poznámek.
Já bych chtěl panu předsedovi poděkovat, že mě ještě považuje za mladého chlapce. Pane kolego, vy tady vzpomínáte jednu periodu fungování občanských demokratů, a to ještě periodu, kterou zasáhla euroamerická světová krize a kdy fiskální politika musela velmi rychle reagovat na propadající se příjmy státního rozpočtu. Já jsem tu tehdy skutečně nebyl. Myslím si, že ten mix fiskální politiky nebyl optimální. Co jste s nimi udělali vy? My jsme s ním počítali pouze na dobu krize, tak co nás tady poučujete! Naštěstí vy jste také byl v jisté tradiční politické straně. Máte to štěstí, že vy jste to nezměnil. Vy jste zvyšoval daně jak u sociální demokracie, tak u hnutí ANO!
Než udělím slovo k faktické poznámce Marku Bendovi, přečtu dvě došlé omluvy. Nyní faktická poznámka pana poslance Marka Bendy, připraví se k faktické poznámce pan poslanec Václav Klaus.
Ale když už si mě tady prostřednictvím pana předsedajícího pan předseda Faltýnek vzal do úst, tak bych jenom rád upozornil, že mezi lety 1998 a 2006 vládla sociální demokracie. Takže neříkejme, že jsme jenom zvyšovali daně. Ano, zvýšili jsme daně v situaci, kdy po těchto naprosto bezbřehých letech projídání přišla ekonomická krize. Velmi se obávám, že až budeme vás střídat po těch dvou letech, to tam ještě vydržíte, že to bude velmi podobné, že zase tady budeme v situaci krize a vaše neuvěřitelně velkorysé rozpočty bude třeba škrtat.
Abych tak řekl, pan Faltýnek má pravdu v tom, že ODS zvyšovala daně oproti svým slibům, a teď je v opozici a chce je snížit. Také proto je tam, kde je. Takže si můžete podat ruce, usmířit se a hodit se do klidu. Zatím to držíme a z toho důvodu také tento dnešní zákon nepodpoříme.
Tak jenom pro připomenutí. Václav Klaus získal mandát v našich barvách s naším volebním programem. Já se na tu debatu těším. To byla levicová politika. Čtyři roky později. Pak nastoupila úřednická vláda Jana Fischera a zastavila připravené kroky proti tomuto neuváženému zákonu a proti neuváženým dopadům tohoto návrhu zákona. To je podle mě oprávněná kritika.
Prosím, pane poslanče, vaše dvě minuty.
Vážené kolegyně, kolegové, já tady pořád slyším, jak za vlády ODS se tady snižovaly daně a já se nestačím divit jako podnikatel, ale i jako občan. To bylo, že o 10 % jsme lidem zdražili jejich životní náklady každého dne. Jestliže říkáte snížili jsme nějaké odvody firmám, tak se podívejte, kolik se vybírá od těch firem a kolik se vybírá na DPH. Je to jenom proto, že jste neuměli vybírat daně od firem, tak jste to zdražili běžným lidem. Takže to je to, co děláme pro běžné občany. Protože to je okamžitý efekt. Jdete si koupit jídlo a nebudete ho mít dražší.
S další faktickou poznámkou vystoupí pan poslanec Vojtěch Munzar, připraví se pan poslanec Josef Hájek. Takže pane poslanče, vaše dvě minuty.
Děkuji, pane předsedající.
Nyní na faktickou poznámku pan poslanec Josef Hájek, dále pan poslanec Zbyněk Stanjura a poté na faktickou ministr Havlíček.
Vážený pane předsedající, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, děkuji. Principiálně ten zákon nemá cenu torpédovat. Ta myšlenka se soláry nebyla vůbec špatná. Podporovat solární energii je normální. To znamená, bylo zcela patrné a dalo se už vypozorovat na jiných evropských zemích, že se dostáváme do kritické situace. A v těch letech se neudělalo vůbec nic.
Předseda klubu ODS Zbyněk Stanjura.
My jsme v té době vládli 25 měsíců. Takže buďme spravedliví. Ale my jsme na takovou debatu připraveni. Ale musíme se přiznat, že po roce 2010 jsme měli odvahu to aspoň zkusit výrazným zdaněním korigovat.
Pane poslanče, vaše dvě minuty.
Ale on tady existuje nezávislý regulační úřad a jeho tehdejší ředitel Josef Fiřt by jistě mohl vykládat. Už v roce 2008, kdy začal bít na poplach, co se v této oblasti děje a za kým všechno byl a koho přesvědčoval, že je třeba přijmout opatření.
Bohužel máme vládu, jakou máme. Paní ministryně se rozhodla, že státní rozpočet nevezme vážně, že ho nechá tak jako proplout, že s ním nic strukturálního dělat nebude a že se zaměří pouze na to vybrat co nejvíc a přerozdělit co nejvíc takovými hloupostmi, jako je třeba žákovské jízdné. My samozřejmě chceme jít cestou opačnou, chceme snižovat daně, nechceme připouštět, aby tu fungoval takový šlendrián, že se daně budou schvalovat až poté, co se schválí státní rozpočet, přestože s těmi penězi státní rozpočet počítá. My si myslíme, že v době vyšší inflace je potřeba lidem život zlevňovat. Jiná průměrná mzda byla v roce 2008, jiná průměrná mzda je v roce 2019, ale základní sleva na poplatníka je stále stejná. Ale to jsme ještě netušili s panem kolegou Ferjenčíkem, že paní ministryně si ten náš argument půjčí, že si ho vezme a že ho přepíše do daňového balíčku, se kterým dneska přichází. A jí se to hodí jenom ve chvíli, kdy to znamená další zvýšení daní, další zdražení života a další příjmy do státního rozpočtu. Jeden ten důvod je právě to, že se bojím té neelasticity poptávky, která podle mě povede k tomu, že prohloubíme tu nedobrou situaci v těch ohrožených sociálních skupinách.
- To podporuje i ODS. Chci říct dobrou zprávu pro vládu, i my podporujeme stabilní a předvídatelné daňové prostředí. Ale teď je ta klíčová věta a chci se vás zeptat, jak jste to mysleli tehdy, nebo dnes: Změny soustavy daňových zákonů budou prováděny pouze několika málo souhrnnými novelami - což je pravda - a to s dostatečným odkladem účinnosti. - Zaměřme se na tuto větu vedlejší: a to s dostatečným odkladem účinnosti. Myslím, že kdyby ty změny daní nebyly tak výrazné, tak i tři měsíce by stačily na adaptaci. Ty softwarové firmy musí zareagovat na legislativní změny, musí to otestovat. Takže to není otázka jednotek dnů, tak aby ten systém fungoval. To určitě není dostatečný odklad účinnosti... Modelujme si ten nepravděpodobný případ, že by komunisté hlasovali proti vládě. A asi je to pravda. Ale pro nás je lepší malé snížení daní než žádné snížení daní. Daňovou neutralitu chápu tak, že pokud provedu změny daňového systému, tak celkový výsledek bude pro daňové poplatníky roven nule. Paní ministryně se nijak netají, opakovaně říká: když nebude daňový balíček, nebudu mít dodatečné příjmy do státního rozpočtu. Tady vědomě porušuje vlastní programové prohlášení. - A já mu říkám: a co budeme projednávat v pátek? - No to je daňový balíček. Ale trvám na tom, že nebudeme zvyšovat daně. Obávám se, že takhle to nebylo myšleno, že se jenom vládní představitel bál v přímém přenosu přiznat barvu a říct: my zvyšujeme daně, my zvyšujeme míru přerozdělování... - To je odstavec, který si zaslouží podporu. Otázka je - jsme za polovinou volebního období. Nevylučuji, že diskuse byla zahájena. Já se obávám, že není. A on tomu říká zvyšování daní. Tak pro mě to není ani... Na to stačí jednoduché počty. Zvýšení, nebo snížení? Děkuji.
Faktická poznámka pana poslance Ondřeje Benešíka, poté kolega Plzák a Munzar s faktickými poznámkami.
Budu velmi stručný. Samozřejmě já osobně i KDU-ČSL má spoustu zásadních výhrad k tomuto předkládanému tisku z logických důvodů. Ty důvody tady zaznívají a jsou velmi podrobně diskutovány. Ale já bych se chtěl zastavit u jedné věci, kterou zmínil konkrétně pan kolega Jan Skopeček, a to je jazykové vzdělávání. V tom balíčku se objevuje jeho zdanění, respektive zrušení výuky. Takže zamysleme se nad tím a budu jenom rád, když i diskuse nad daňovým balíčkem, kde se toto navrhuje, vyvolá i diskusi o tom, jak v České republice zlepšit jazykovou vybavenost. Protože tady se skutečně jedná o strategickou záležitost, která je trošku opomíjena. V počtu strategií, které vymýšlíme a sepisujeme, jak tuto situaci zlepšit, jsme opravdu světoví premianti.
Já jsem se přihlásil k té poznámce, protože se mě dotkla slova kolegy Klause, který zde není, který řekl, že my akorát zvyšujeme daně. Já si myslím, že za dobu naší vlády se spousta daní snížila. Děkuji.
Nyní s faktickou poznámkou pan poslanec Vojtěch Munzar. Já vím, že jste na řadě. Faktická stačí, tak po kolegovi Munzarovi.
Děkuji, pane předsedající. Já mám jenom drobnou poznámku na pana předsedu Faltýnka vaším prostřednictvím.
V reakci na pana poslance Plzáka, já to mám v hlavě, ta čísla všechna.
Ještě faktická poznámka pana kolegy Stanjury.
Navíc kumulativní součty za několik období vlastně nemají žádný smysl v reálné debatě. Pokud se chceme bavit o tom, co přináší změny zákonů, tak to nemůže být dynamická proměna, ale musí to být statická. Pak se přidávají jiné vlivy jako inflace, míra zaměstnanosti či nezaměstnanosti a ty údaje jsou prostě zkreslené. Bohužel jsme ty daně i zvyšovali. To přiznáváme. Ale také jsme výrazně daně snižovali. A když to sečtu plus nebo minus, tak jsme určitě plus. To ale bylo snížení daní. My jsme ty peníze nechali fyzickým a právnickým osobám. Tak buďte přesní, řekněte, tady jste snižovali, tady jste zvýšili, nám se to zvýšení líbí, my jsme si ho nechali! Takže se tváříme, že my s tím nemáme nic společného, ale peníze jsme si nechali. Tak pak je to korektní debata. My jsme slíbili našim voličům, že s vámi nebudeme vládnout. Mnozí nám to nevěřili.
Ještě faktická poznámka pana poslance Josefa Hájka. A poté přednostní práva, tak jak jsem nahlásil, Jaroslav Faltýnek a Tomio Okamura.
Pane předsedající, já jsem čekal, že kolega Luzar vystoupí a bude vzpomínat tady privatizaci. A to nepočítám náklady na distribuci. Styďme se.
Je to na vás. Kde v té době byla ODS v opozici. Jak hlasovali poslanci ODS u návrhu toho zákona? Všichni proti! Tak si to aspoň prosím nastudujte! Vy s nimi vládnete. A nám to vyčítáte? To nemá žádnou logiku! Takže si to nastudujte prosím a nelžete tady o nějakém solárním tunelu. A byla to vláda sociální demokracie, která to prosadila.
Tak nyní, ano, jedna faktická. Takže pan poslanec Jakub Janda a připraví se předseda klubu ANO Jaroslav Faltýnek.
Děkuji za slovo. Kdo byl na začátku problému - na začátku problému byla KSČM. Já vám to tady přečtu: původní návrh navrhla 13. listopadu 2003 vláda Vladimíra Špidly a v Poslanecké sněmovně pro něj kromě stran vládní koalice, ČSSD, KDU-ČSL a Unie svobody, hlasovala 23. února 2005 i KSČM. Byli jste to i vy, komunisté.
Ještě faktická poznámka, pan poslanec Leo Luzar.
Ano, na začátku byli poslanci, kteří podporovali rozvoj solární energie. Tady se vůbec nehovořilo o tom, co se potom z toho stalo. I dobrý zákon může být zneužit a i pod dobrý zákon se můžeme podepsat jako komunisté a podepsali jsme se pod to. Problém nastal jeho dalším vývojem a zneužitím. A když to tady citujete, tak já bych si dovolil taky citovat: "Pospíchejme pomalu. O zdržování nemůže být sporu.
Tak faktickou poznámku předseda klubu ODS Zbyněk Stanjura, zatím jediná přihláška.
Podle mého názoru a mých vědomostí - mohu se plést - tam nic takového nebylo. Že si to někdo myslel, no to je možné, to nemůžu vyloučit, ale žádné omezení velikosti tam nebylo a podle mě se přidalo až po roce 2010, kdy se omezila velikost na podporu.
Dlužím citaci deníku.
Tak a nyní s přednostním právem vystoupí předseda klubu hnutí ANO Jaroslav Faltýnek a další jsem tedy já v pořadí následně. Prosím.
Je dobře, že stále diskutujeme ještě k věci, a to k daním. Je to informace pro nás pro všechny. Dále 7. listopadu 2012 se prosadilo další zvýšení DPH ze 14 na 15 % u spodní sazby a z 20 na 21 % u horní sazby. To jsou fakta. Pořád se odvoláváte na krizi, která ano, byla, byla, ale ty schodky se sekaly i v letech, kdy byl hospodářský růst.
Ano prosím, dobře.
Ještě se omlouvám, reakce na pana Stanjuru. A já na tu dobu vzpomínám velmi rád. Jsem na to svým způsobem hrdý a vážím si té doby.
Snad si ještě pamatujete tzv. lihovou nebo metanolovou aféru. V září roku 2012 v Česku a Polsku došlo k sérii otrav metanolem. Do 29. ledna 2013 na otravu zemřelo 47 občanů České republiky, tři občané Polské republiky a desítky dalších byly hospitalizovány, přičemž mnozí lidé utrpěli trvalé poškození zraku. Toto číslo však nebylo konečné kvůli tomu, že množství jedovatého metanolu stále kolovalo mezi lidmi. Proto se i po hlavní vlně otrav stále objevovaly nové oběti. A viníkem nebyli jen podvodníci s alkoholem, rovnocenným viníkem byl stát, který vysokým zdaněním lihu tyto podvodníky stále silněji motivuje k obcházení zákona. Pro ekonomy to není překvapivé. Naopak to je bohužel naprosto logické. Světoznámá Lafferova křivka, pojmenovaná po americkém ekonomovi Arthuru Lafferovi, zobrazuje hypotetickou závislost celkové sumy vybíraných daní na míře zdanění. Laffer říká, vysoké daně mají negativní dopad na ekonomický růst, protože oslabují motivaci lidí k pracovním výkonům, zvětšují daňové úniky a vyvolávají únik kapitálu ze země. Konec citátu. Ano, je to princip prokázaný a ověřený po desetiletí. Vážené dámy a pánové, vážená vládo, dobrá vláda se nepozná podle toho, že víc rozdává, ale tím, že naopak občany méně okrádá. Hnutí ANO slibovalo, že nebude zvyšovat daně, všichni si na to pamatujeme, a pan premiér dokonce sliboval vyrovnaný rozpočet. Nic z těchto slibů se neděje. Naopak, daně vláda hnutí ANO, ČSSD a KSČM stále zvyšuje, a jak víte, zvyšuje se i daňová kvóta. A to kontinuálně. Nezlobte se, vážené kolegyně a kolegové, ale nejen mně, ale i velké části občanů tohle přijde jako velký volební podvod.
Dámy a pánové, pěkné odpoledne. On říkal, že ty negativní externality u výherních automatů vysoce převyšují to zdanění, a proto je potřeba to zakázat. Dobře, to je legitimní, nějaký názor. Ale buď platí jedno, nebo platí druhé.
Prosím, máte slovo.
Ale jsem na řadě, takže je to v zásadě jedno. Je možné, že někoho z vás konkrétní kapitola nezaujme. Tak já vám řeknu deset kapitol, půjde to pěkně po sobě. Zase věřím, že alespoň jedna kapitola vás zaujme. První kapitola. Chci se věnovat, překvapivě, vládnímu programovému prohlášení a poněkud nepřekvapivě celkové daňové zátěži v České republice. V druhé části svého vystoupení ukážu na skutečné obstrukce ve Sněmovně, to znamená, že už přes rok tady leží náš vynikající návrh na zrušení superhrubé mzdy, a pokusím se vás přesvědčit, abychom ho urychleně projednali. Mám tady podkapitolu, kterou jsem si nazval Účtenkovka. Nepočítal jsem to já, ale novináři. To znamená, 350 účtenek denně, což znamená, jedna za čtyři minuty ve dne v noci bez spánku. A to jsem nevěděl, protože mě to nezajímá, takové hazardní hry.